Mimochodem byl už avizován tím známým serverem, který je asi napojen online na Evropskou komisi, že už to věděli ve středu, a přišlo to až v pátek. A není to Komise. Auditní orgán, který provedl audit na jednotlivých ministerstvech. Odešel jsem z orgánů firmy.
A nyní v rozpravě pan poslanec Jurečka, připraví se paní poslankyně Richterová, poté pan poslanec Čižinský.
To je naprosto obvyklá praxe. Pokud to neuspěje, tak potom je šance u Evropského soudního dvora. Takže takový proces je, opravdu Česká republika nic vracet nebude, Evropská komise si to automaticky strhne v první platbě, která bude následovat poté, co uzavře tento případ. A teď mi dovolte věcně k návrhu státního rozpočtu. Bohužel takový stav tady je, nedá se to nějakým jednoduchým způsobem zastavit, jsme tady opravdu plně závislí na průběhu počasí.
Také děkuji. A nyní tedy paní poslankyně Richterová v rozpravě, připraví se pan poslanec Čižinský, poté pan poslanec Kaňkovský. Máte slovo, paní poslankyně.
Dobrý den, děkuji za slovo. Zdravím zde přítomné členy vlády, své vážené kolegyně a kolegy. Jsou to sociální a zdravotní zařízení. Typicky je to tak, že když ušetříme v nemocnicích, když škrtáme lůžka v nemocnicích, tak prostě musíme nějakým způsobem zareagovat v tom sociálním systému, poněvadž jinak se lidé pouze vracejí, a často v ještě horším stavu. A naopak když se dobře zvládá podpora v terénu, dobře se zvládá levnější, rychlejší a lidmi preferovaná podpora doma, tak potom naopak je možné šetřit právě třeba na těch akutních příjmech nemocnic. Takovouhle perspektivu, takovouhle provázanost bych si přála od naší vlády. Stejná provázanost funguje u mnoha oblastí státního rozpočtu. Já zmíním ještě dvě. Zmíním vzdělávání, kdy zase víme, že to, v jakých podmínkách lidé žijí, zásadně určuje i to, jaké jsou perspektivy dětí, které v těch podmínkách vyrůstají. Třeba dám příklad. Poslední souvislost, kterou chci významně zmínit, je k tomu bydlení. Zase když se podaří lidi vrátit přes stabilní bydlení do systému, do toho, aby mohli chodit do legální práce a fungovat, tak se nám to všem vyplatí. Jde prostě o to, jakou perspektivou hledíme. Naopak je velmi tristní, že u nás vlastně není upraveno to, co mají obce ve vztahu k bydlení zajišťovat. Vlastně není absolutně jasné, kdo má dělat aktivní bytovou politiku. Je to necháno v meziprostoru. Je to něco, co typicky stojí 15 až 20 tis.
Mluvíme o podpoře podaných návrhů.
Máte slovo.
Krásný dobrý podvečer. Jde o návrh přesunu prostředků z kapitol a položek, které jsou neefektivně a bezdůvodně nadhodnocené a nepřináší téměř žádný efekt pro stát, nejsou primárně veřejným zájmem, ale spíše slouží jako zdroj příjmů nestátních a soukromých subjektů. Prosím vás ještě jednou o podporu těchto pozměňovacích návrhů.
Děkuji za slovo. Hezký den, dámy a pánové. Takže přesun těchto prostředků na Bezpečnostní informační službu. Jedná se o to Vysoké nad Jizerou.
Děkuji. Připraví se pan poslanec Munzar.
Já tady mám jednu takovou velikou prosbu. Kraje mají tři takové oblasti, kterými se zabývají a které jsou zcela jednoznačně nejvýznamnější. Je to školství, jsou to sociální záležitosti a je to doprava. Já z toho vezmu podle pořadí důležitosti jenom tu věc, že si moc uvědomuji, jakým způsobem do těch krajů zasahuje záležitost nedostatku finančních prostředků v té sociální oblasti. A já dávám pouze tenhleten podnět, a já ho ani nedávám, aby se konkrétně schválil nějaký pozměňovací návrh, je jich tady celá řada, ale aby se použilo co nejvíce pozměňovacích návrhů, které se týkají sociální oblasti.
A já jsem postupoval podle toho zákona. Takže samozřejmě je to lex Babiš, je to zákon proti Babišovi, je to zákon zlikvidovat Babiše, aby nebyl v politice, protože vadí. Protože Babiše nemůže nikdo zkorumpovat. Babiš nemá žádné výběrčí. Zajímavé, u církevních restitucí rozhodl za půl roku. Takže doufejme, že rozhodne, a pokud poslouchám názory právníků, tak by měl rozhodnout, že ten zákon je protiústavní. Pikantní na tom je to, že média tvrdí: Všechno se bude vracet! To je zajímavé, že i včera, když pan Faltýnek byl v České televizi a chtěl panu redaktorovi, zase mu skočil do řeči. Faltýnek byl podle ní ve střetu zájmů." To byl ten spor s paní Šlechtovou, kdy bylo tvrzeno, že je tam trestný čin a že je tam nějaký podvod. Všechno bylo vyšetřeno a nic se nestalo. A tady je titulek: "Kartel, který nebyl, stál Česko téměř miliardu." Dneska tenhle pán vystupuje jako největší expert a mluví o tom, že se má něco vracet. S čím mám problém, je to, že se lže, že se bude něco vracet a že je to definitivní. Takže je jasné, že sice je to definitivní audit auditorů, ale není to definitivní rozhodnutí. A není pravda, že se něco má vracet! A že Česká republika má podat zprávu o provádění doporučení do 60 kalendářních dnů od předložení národní jazykové verze této závěrečné zprávy o auditu. Tak já bych poprosil všechna média, aby skutečně neříkala, že se něco bude vracet. A díky tomu pánovi, který za tím stojí a který všude má jasný názor, jsme vraceli víc než 800 milionů Takže já jsem o tom přesvědčen, že žádný střet zájmů nemám a logicky nemůžu mít, protože tady vznikl zákon proti Babišovi a já jsem postupoval podle toho zákona. Ale samozřejmě, jednou se řeklo půl miliardy, tak to všichni opakují.
Čeho jsme v současné době svědky? Vláda spotřebovává rezervy. Vláda, aby získala další finanční prostředky, rozprodává státní hmotné rezervy. Vláda se nesnaží šetřit na provozu státu a vláda nám nepředstavuje v této době ani žádný gejzír investic, které by posunuly Českou republiku tím správným směrem. Vláda tvrdí, že je to rekordní objem investic, který připravila pro příští rok. Já bych si o tom dovolil pochybovat. To bylo v době, kdy se naše ekonomika a ekonomika evropská celosvětová nacházela v období krize. Vadí nám zároveň to, že vláda stále nemyslí na ty nejdůležitější věci, které České republice chybí. Vždyť Česká republika se opravdu stává tou dopravní černou dírou uprostřed Evropy. Podívejme se na německé železnice, které se raději vyhýbají České republice, objíždí ten výběžek České republiky na cestě do Vídně, nejedou přes naše území, protože a jednoduše to časově vyjde rychleji. Kde ty dálnice jsou? A možná právě toto heslo se stává tou nejlepší ukázkou té skutečné obsahové vyprázdněnosti marketingového přístupu hnutí ANO k politice: lidem něco slíbit, ale nesplnit to. Vloni to byly pouhé 4 kilometry dálnic. A nikoho neošálíme tím, že rychlostní silnice v České republice nově označíme jako dálniční síť. Ani pro příští rok není v té oblasti dopravní infrastruktury navrhován žádný zázračný objem peněz, který by Českou republiku jako důležitou tranzitní zemi uprostřed Evropy posunul dál. A my si musíme uvědomit, že ta dopravní infrastruktura, její zanedbanost je zásadním ekonomickým limitem pro další rozvoj naší ekonomiky, pro další rozvoj České republiky. Vláda tady dlouhodobě slibuje investiční plán, Národní investiční plán. Ten se stal jakousi paní Columbovou naší politické scény. Každý už o něm slyšel, ale nikdo ho ještě neviděl. Ono je těžké se dostat k té správné, protože ten plán nám tady představen nebyl. To tady bylo řečeno. Žádný takový se neobjevil, objevila se jenom ta obálka toho Národního investičního plánu. My nevíme, do čeho ty peníze půjdou. A je potřeba říci, že jsme v druhé polovině funkčního období současné vlády, a tady nejsou stanoveny priority investic. Ten rozpočet nemá žádnou ambici posouvat naši zemi někam dál, rozpočet, který by měl být racionálně sestavován tak, že se právě nejdříve určí ta investiční strategie České republiky a chirurgickým způsobem se bude postupovat v promyšlené strategii toho, jaké investice Česká republika potřebuje. A místo toho je tady slibován plán, který není představen. Místo toho vláda nesnižuje počet státních zaměstnanců, jak slibovala. Ano, pro příští rok slibuje zrušit 6 tis. míst ve státní správě, ale už v té větě b) neříká, že celkový počet nově vytvořených míst pro příští rok prostě bude vyšší než ten počet míst zrušených. V současné době se pohybujeme na čísle 474 tis. státních zaměstnanců. Ale ono to něco vyžaduje. Vždyť běžný úřední den běžného úředníka, třeba i na ministerstvu, spočívá prostě v tom, že se tři dny z pěti věnují složité byrokracii, která jim komplikuje život a komplikuje ještě více život občanům České republiky. To je to, jak vypadá v současné době práce našich úředníků. V českých poměrech by se jednalo o nějakých 104 až 106 mld. korun. V základním výzkumu se pohybujeme na chvostu v rámci srovnání zemí Evropské unie. Když jsem se zmínil o vzdělávací soustavě, tak co vláda slibuje? Samozřejmě to není samospásné, ale dlouhodobě slibuje to, že navýší platy pedagogickým pracovníkům. Ty sliby se objevují několikrát, a teď tady bude, a koukám především na stranu sociální demokracie, velká zkouška toho, jak to vláda myslí skutečně vážně. My jsme dnes jako opoziční poslanci deklarovali, že máme 87 hlasů pro to, že bude kterýkoliv z pozměňovacích návrhů navyšující peníze na platy učitelů opozicí podpořen.
Požádal jsem Ministerstvo školství, aby spočetlo, o kolik by musel být rozpočet pro Ministerstvo školství vyšší, abychom dosáhli tohoto údaje, tohoto usnesení. Objevují se zde návrhy 5 miliard, 3 miliardy, a to je jen několika procentní navýšení. Tedy shodujeme se na něm. Budeme hlasovat o mnoha pozměňovacích návrzích. Podporu Pirátů, a řekl bych obecně i všech opozičních stran, mají všechny pozměňovací návrhy k platům učitelů. Takže já se budu těšit na to, že alespoň jeden z nich vyjde. Ale spíše předpokládám, že si povíme o tom, jaké je to mít podporu opozičních poslanců a nemít podporu poslanců vlastní strany. Nemají platové tabulky, ale mzdové tabulky. Já si nemyslím, že je to správný přístup.
Také děkuji a nyní tedy paní poslankyně Golasowská v rozpravě.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Pěkné odpoledne, vážené kolegyně, vážení kolegové. V případě, že nebude ve státním rozpočtu schválena potřebná výše prostředků na sociální služby, reálně hrozí nestabilita služeb ve všech krajích, a to nejen po stránce finanční, ale potažmo i po stránce personální. Pak se trochu zlepšila v roce 2018, ale v letošním roce jsme byli svědky vlastně nekonečného dohadování o navýšení financí, které v sociálních službách chyběly. Ta dlouhá dohadování o navýšení financí v letošním roce byla nedůstojná jak pro poskytovatele, tak pro zaměstnance, a ta finanční nejistota se odrazila právě také v poskytovaných službách vůči klientům.
Dávám ten podnět bez ohledu na to, jestli bude přijat ten pozměňovací návrh. Logicky musí všichni hejtmani a hejtmanky bojovat za to, aby tam dopravní infrastruktura rostla, a budou jednoznačně tlačit na částku přibližně 4 miliardy korun, o kterou je zapotřebí tento fond navýšit. I tohle je v tuto chvíli příležitost ten problém vyřešit, místo o něm jednat řadu měsíců a potom té záležitosti vyhovět. A tam jenom prosím, aby se i tam hledala nějaká částka na navýšení, aby se mohla ta reforma regionálního školství uskutečnit. Říkám, oroduji tady za kraje. Rozpočet v tuto chvíli je z velké části rozhodnut. Koalice je přesvědčena o tom už teď, které pozměňovací návrhy podpoří a které ne. Řada těch navýšení je možná v průběhu roku vyřešit přímo jenom přesunem v kapitolách příslušného ministerstva. Některé jsou už v té výši, že by se musely schvalovat v rozpočtovém výboru.
Děkuji. Pan poslanec Vojtěch Munzar.
Děkuji, pane předsedající. Ale abyste mohli pumpovat peníze, tak je nejdřív musíte vypumpovat z daňových poplatníků. A to děláte velmi mohutně. A dokonce vysáváte dlouhodobé rezervy státu. Pan premiér Babiš zde také řekl, že naplňuje programové prohlášení vlády. "Prosazujeme stabilní a předvídatelné daňové prostředí. Cílíme na zajištění rovných a spravedlivých podmínek pro práci a podnikání a nebudeme zvyšovat daňovou zátěž." To nejvíce vypovídá o stavu státního rozpočtu a státních financí a vypovídá to o rozdílu mezi slovy, která jsme tady slyšeli, a činy, které tato vláda dělá. Protože toto skutečně není předvídatelné daňové prostředí. To není odpovědný přístup ke státním financím. A to není ani prorůstová politika, o které tady mluvil premiér. Vy chcete schválit dnes rozpočet, jehož příjmy jsou založeny na neschválené legislativě. To není jenom zmíněný daňový balíček. Je to také digitální daň, ale je to také delší zadržování peněz živnostníkům z vratek DPH, které navrhujete v dosud neprojednaném a neschváleném daňovém řádu. To všechno definuje tragický stav státních financí, kdy se snažíte lepit díry v rozpočtu, ty díry, které jste sami udělali. Přes ekonomický růst dále zadlužujete daňové poplatníky deficitním rozpočtem.
Ale rozumím tomu, že chcete mít pozornost. Takže poprosím všechny kolegy o to, aby se ztišili.
A tomu paní ministryně říká dobrý rozpočet. Já jsem k tomu nedávno řekl, já to tady zopakuji, že vláda tancuje na Titanicu státních financí, které ale neomylně kormidluje na ledovec. Samozřejmě by tento návrh a obnova jejich vybavení vedla ke zvýšení bezpečnosti občanů v menších obcích. A sbory dobrovolných hasičů navíc ve venkovských sídlech nepůsobí jen jako bezpečnostní prvek, ale i jako prvek společenský, neboť mnohdy patří mezi poslední aktivně působící spolky právě v malých obcích. I proto si tito občané a tyto sbory dobrovolných hasičů, kteří obětují svůj volný čas ve prospěch svých obcí, zaslouží podporu ve svých aktivitách. A vzhledem k času se k dalším pozměňovacím návrhům nebudu vyjadřovat. Ale žádám vás o podporu.
Pan poslanec Jan Skopeček vystoupí v rozpravě a připraví se pan poslanec Jaroslav Holík.
Nicméně přesto musím hlavní argumenty zopakovat. Přece jenom se jedná o jeden z nejdůležitějších zákonů roku. Takže podle toho, jak ten rozpočet vypadá, můžeme hodnotit i priority vlády a způsob k tomu, jak přistupuje k hospodářství v České republice. Když se podíváme na to srovnání a vrátíme se zpátky k těm krizovým rokům, tak dokonce vláda bude mít o 300 miliard korun více na přerozdělování.
Já bych tady rád upozornil, že její součástí je Česká republika. Do České republiky se dneska valí tento zahraniční kapitál, což je důležité si uvědomit, protože všude se tady mluví o ochlazování ekonomiky, a do České republiky se valí zahraniční kapitál, který se tady snaží umístit, protože tady je celá řada řemesel, výrobců a tvůrců, kteří jsou vlastně výborná pracovní síla pro tento průmysl. Myslím si, že to byl dost důležitý krok, a jsem rád, že jsme se na tom dohodli, protože kdybychom to neudělali, tak by začala Česká republika vypadat jako země, která na tuhle vlnu neodpovídá a nedokáže odpovědět, a mohlo by to znamenat, že se pro ty naše malé střední firmy tady ten byznys začne ztrácet, protože se bude stěhovat k našim sousedům do Polska a podobně, kteří do toho investují daleko více. Já tady mluvím o tom, že tohle je úkol i pro ten další rok, abychom tady udrželi ten krok, ale nejen to. Já bych byl rád, kdybyste si nevšímali mého oblečení a všech těch věcí a kdybyste si všímali toho, co říkám. Vidím, že s tímhle je souhlas. Jak jsem řekl, my bychom se měli snažit dělat něco víc než pouhé montovny. No a abych to řekl přesně, ono by to chtělo, aby Česká republika byla také producent. Pak bych zmínil Dánsko. Vzpomeňte si, už kdysi to byl seriál Borgen. Oni vlastně mají výrobky, dánské výrobky na tomto trhu, které mají vysokou kvalitu. Chytrá výroba, která přináší peníze a která nám přináší také důstojný podíl na výrobě a na tomto odvětví průmyslu, které - jsem přesvědčen - má dnes budoucnost. Jinak bych rád k tomu rozpočtu řekl, že mohu potvrdit to, co tady řekl premiér.
Sociální demokracie už samotný rozpočet, jeho strukturu, jeho výši, výdaje, finance na investice a další několikrát komentovala. Ministerstvo práce a sociálních věcí. Ministerstvo vnitra. Při vyjednávání se podařilo získat téměř miliardu korun na obnovu vozového parku policistů a hasičů už v tomto roce. Ministerstvo zahraničních věcí. Povedlo se vyjednat peníze i na další aktivity, jako zahraniční rozvojová spolupráce nebo pomoc lidem v místech, odkud by mohla přijít další uprchlická vlna. Je potřeba si říci, že je asi logické, že většina z nás by souhlasila s přidáním finančních prostředků pro učitele. Sociální demokracie podpoří tento návrh a já ani kolegům nevyčítám, že podali pozměňovací návrh tak, jak jim svým způsobem ukládá a hlavně umožňuje poslanecký slib, který jsme složili všechny poslankyně a všichni poslanci v této ctihodné Sněmovně. Z tohoto pohledu jen chci upozornit na to, že sociální demokraté kromě toho, že mají svůj názor, také drží své slovo, a to vždy, když si podají ruku. U mě to platí dvakrát.
Chci ho ubezpečit, že sociálním demokratům nic nebudeme vyčítat, nic po nich nebudeme chtít, protože to nemá žádnou cenu. Sice hezkými slovy, ale potopila a hodila přes palubu.
Udělali jsme to napříč politickým spektrem, udělali jsme to ve shodě. A udělali jsme to proto - a já jsem tehdy tento návrh navrhovala a podpořil to také školský výbor předtím, a podotýkám, jestli se nepletu, kolegyně Vostrá mě případně doplní, ale domnívám se, že tehdy to podpořil i rozpočtový výbor. Udělali jsme to za následující situace, já vám ji chci připomenout. Už tehdy jsme se jako vždy, a já se vám přiznám, každý rok se to opakuje, přetahovali o to, jestli máme dost finančních prostředků pro sociální služby, dopravní stavby a vzdělávání. Musím říct, že svým způsobem se tato debata rok co rok opakuje. Tehdy jsme - a tady podotýkám, že jsem na tom pozměňovacím návrhu spolupracovala, a společně jsme se shodli na tom, že přímo podpoříme sociální služby. Upřednostnili jsme sociální služby, abychom si to znovu připomenuli. Potom, co se týká dopravních staveb, v prosinci 2017, přijali jsme doprovodné usnesení a řekli jsme ano, v nejbližší možné době, v roce 2018, vláda dá prostředky pro dopravní stavby. Podotýkám, i to se stalo. To znamená, vláda splnila jak navyšování prostředků v sociálních službách, tak navyšování prostředků pro dopravní stavby. Obě tyto dvě věci jsme splnili. Říkám to velmi klidným hlasem, ale vlastně se přiznám, že nad tím přemýšlím několik měsíců a nerozumím, proč to neuděláme. Zdá se to skoro neřešitelný rébus. Tak já si vám dovolím říct, proč si myslí lidé - a oni si to zřejmě myslí skutečně, proč mají učitelé a učitelky dost.